Vážené kolegyně a kolegové, myslím, že pan premiér tady zřetelně objasnil podstatu tohoto zákona. Je to samozřejmě zákon, jehož důležitost se může objevit zejména v budoucnosti Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, zda někdo má zájem o vystoupení. Faktická poznámka pan poslanec Chalupa? Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, jestli ještě někdo má zájem o vystoupení. S přednostním právem pan předseda Sklenák.
Děkuji.
Ano, já eviduji tento váš návrh. Ještě někdo se hlásí do rozpravy? Nemá. Pan zpravodaj? Nepadl ani návrh na vrácení, ani na zamítnutí, budeme se tedy zabývat nejprve návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Jako garančnímu. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům? Pan poslanec Chalupa se hlásí.
Děkuji za slovo. Dávám návrh, aby tento návrh zákona byl přikázán výboru pro obranu.
Má ještě někdo jiný návrh na přikázání výborům? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby tento návrh byl přikázán výboru pro bezpečnost. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat.
Tak možná by stálo za to pár slov k tomu.
Ptám se, jestli ještě někdo má zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Nemá zájem. Pan zpravodaj? Žádný návrh na vrácení nebo zamítnutí nezazněl, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Má někdo jiný návrh na přikázání garančnímu výboru? Neeviduji žádný takovýto návrh, můžeme tedy přistoupit k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu? Tento návrh byl přijat. Já konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Má někdo z poslanců návrh na přikázání dalšímu výboru? Nevidím, že by někdo podával takovýto návrh. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec.
Ještě jednou děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Evropská legislativa dále nově umožňuje dodavatelům pohonných hmot splnit své závazky ve snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot i prostřednictvím tzv. alternativních paliv a elektřiny. Návrh dále upravuje sankci za nesplnění povinnosti snížení emisí skleníkových plynů. Obdobný způsob je využíván v Německu.
Ten neřeší pouze otázku stavebního práva, ale vylučuje veřejnost i z řady dalších řízení, která se dotýkají přímo životního prostředí, jako je třeba zákon o lesích nebo zákon o geologických pracích. Bylo jich v minulosti už celá řada. Kdo z vás by například chtěl kousek od bydliště průzkum zdrojů břidličnatých plynů, který už je sám o sobě těžbou, a nemohl se k němu vyjádřit? Hádám, že například u nás na Trutnovsku nebo v sousedním Náchodsku by to nechtěl asi nikdo.
Děkuji. Než dám slovo panu poslanci Fichtnerovi, tak s faktickou poznámkou pan poslanec Adamec.
Děkuji. Já si myslím, že těch nástrojů, jak zamezit třeba průzkumu těžby břidličných plynů, je celá řada. Jestli někdo kvantifikoval, kolik času ušetří tato novela stavebního zákona stavebníkům, jestli to má někdo spočítáno nebo je nějaká představa... Nebo zase budeme říkat: Zlehčíme. Zjednodušíme. A realita bude úplně jiná! Já tedy bohužel musím říct ze své zkušenosti, že to říkali všichni bez rozdílu stranického trička! Zjednodušíme.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Protože zpracovat tu novelu... Ale osobně po tom všem věřím, že to přinese to zjednodušení. My jsme to kvantifikovali. My na to máme různé grafy, kde jsme počítali u velkých dopravních staveb, i protože máme zákon o zadávání veřejných zakázek, jak toto všechno zjednoduší. Jinak všechno jsme prezentovali na seminářích. A něco jsme dali i do důvodové zprávy a samozřejmě je to součástí i vyhodnocení RIA, která je povinná součást tohoto zákona.
Tak ještě jedna faktická poznámka.
Takže moc děkuji a pamatujte si to jako já.
Prostřednictvím samozřejmě. Prosím pana poslance Fichtnera.
Dobré dopoledne, děkuji za slovo. Když tak si to potom vysvětlíme. Zároveň bych vám chtěl všem případně poděkovat za podporu tohoto návrhu, neboť umožní výrazné zkrácení doby pořizování změny územního plánu.
Musím říct za sebe a snad i za občanské demokraty, že jsme k tomuto zákonu přistupovali zodpovědně, protože máme zájem, na tom, aby se stavělo. My jsme jako opozice velmi skeptičtí k tomu, jak je napsán. Přesto ten stavební zákon považujeme za důležitý.
Vážený pane místopředsedo, já bych se jenom chtěl vyjádřit, protože jsme se rychle nestihli vyjádřit, k tomu návrhu na zkrácení. To není návrh, který by chtěl nějakým způsobem omezit možnost se k věci vyjádřit. Na druhé straně bych chtěl připomenout, že on už tady s chladnou hlavou na první čtení čeká asi půl roku. Takže to není tak, že bychom tady chtěli něco rychle schvalovat, nicméně potřebovali bychom aspoň ty věci, které jsou transpoziční, v tom zákoně mít vypořádány.
Já se omlouvám, že jsme se museli vrátit do obecné rozpravy.
Děkuji.
Děkuji. Pro mě začínají lhůty běžet při prvním čtení. A znovu opakuji, říkal jsem to tady, překvapuje mě ta sveřepost, ale budiž, máte tu většinu, tak si můžete dělat, co chcete, ale je to špatně. Já to připomenu, nedávno jsme tady novelizovali, mám pocit, zákon o přestupcích a s tím se otevřela spousta zákonů. Znovu opakuji: pomaleji, ale kvalitněji.
Děkuji.
Pan ministr nemůže nic otevřít. Pan ministr má právo na závěrečné slovo, kterého využil, řekl závěrečné slovo. Měl vystoupit jiný člen vlády -
Ne, já se omlouvám, pan ministr nevyužil závěrečné slovo, to není pravda. Nevyužil, on neměl závěrečné slovo.
Vždycky jsme tady měli zvyk, že vystupuje jiný ministr, pokud chceme otevřít rozpravu.
Dobrý podvečer. A také by mě zajímalo, jestli má pan ministr dopravy informace o tom, co na tuto normu říkají lidé se Svazu měst a obcí.
Prosím, pane ministře.
Tato novela specificky Uber neřeší. Uber se prohlašuje, že není taxislužba, že je pouze sdílená ekonomika, nicméně jeho řidiči pod zákon o taxislužbě spadají a tam zákon jednoznačně porušují, už stávající a i tento nový budou. Takže speciální věc kolem Uberu tam není.
Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o přikázání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Návrh byl přijat. Pardon, předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Prosím, paní poslankyně.
Jde přitom o zákon zásadního významu, zákon, který si současná vláda vytkla jako jeden ze svých nejzákladnějších cílů. Předkladatelé si od zákona slibují nejen vyřešení bytové nouze lidí, kteří se ocitli na ulici nebo v nevyhovujícím bydlení, ale současně i pomoc lidem, kteří bydlí, ale do bytové nouze se s ohledem na své nízké příjmy mohou kdykoliv dostat. Proces přípravy zákona byl od počátku doprovázen kompetenčními i věcnými spory mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem pro místní rozvoj a ministrem pro lidská práva. Pod výslednou podobou zákona jsou nakonec podepsány všechny tři resorty. Proces přijetí konce nebyl vůbec jednoduchý. Termíny jejího předložení se opakovaně posouvaly a teprve 12. října 2015 se vláda shodla na jejím finálním znění. Tento koncepční materiál vymezil priority v oblasti sociálního bydlení, alokoval finanční částky na rozvoj sociálního bydlení a měl být základem pro budoucí zákon o sociálním bydlení. Koncepce byla ovšem přijata přes nesouhlas Ministerstva pro místní rozvoj, které se dokonce vzdalo svého spolugestorství. Pozitivně nebyla koncepce přijata ani zástupci obcí, přestože právě obce musí logicky v systému sociálního bydlení sehrávat klíčovou roli. Koncepce počítala s povinným zapojením obcí do systému sociálního bydlení, i když její autoři nakonec upustili od sporného návrhu stanovit napevno procentní podíl bytů, které obce budou povinně vyčleňovat z bytového fondu na sociální byty. Vedle obavy o neoprávněný zásah do samosprávného rozhodování obcí byly již tehdy dalším kritickým bodem chybějící finance. Pokud jde o samotný systém, koncepce tehdy počítala se zřizováním tří typů sociální bydlení - tzv. krizového, sociálního a dostupného. Tento systém měl být pro své klienty prostupný a motivující. Součástí koncepce byly také konkrétní úkoly pro jednotlivé resorty v oblasti sociálního bydlení. Proto bych ráda připomenula, že koncepce sociálního bydlení nebyla jediným dokumentem, který předcházel samotnému zákonu a který se oblastí sociálního bydlení zabýval. Existují i další dokumenty, které chystaly jednotlivé rezorty v souladu s úkoly zadanými vládou. Tyto dokumenty řešily dílčí problémy, nebo minimálně se snažily nějaká řešení navrhovat. Především zmíním materiál Ministerstva práce a sociálních věcí s oficiálním názvem Identifikace problémů v oblasti bydlení, které vyplynuly při poskytování dávek na bydlení. Jak už vyplývá z názvu materiálu, zabýval se především analýzou poskytování dávek a navrhoval možná řešení vedoucí k jejich efektivnějšímu využívání. Oba materiály s částečně překrývají. Obsahují řadu konkrétních podnětů a vyplývají z nich úkoly pro jednotlivé rezorty. Zdá se mi však, že většina z nich zůstala jen na papíře a předložený zákon s nimi má společného pramálo. Bude proto na vašem posouzení, nakolik prospěšné bylo pro finální podobu zákona o sociálním bydlení množství papíru, které vládní úředníci během tohoto volebního období k danému tématu popsali. Nebudu zde otrocky opakovat jeho popis, to, co již řekla paní ministryně, a to, co si můžete sami přečíst ve sněmovním tisku, ale zaměřím se na jeho přípravu. Ani ta nešla hladce, jak určitě víte. Termíny předložení zákona se stejně jako u koncepce opakovaně posouvaly a zákon doznal v procesu připomínkování velkých změn. Do vnitřního připomínkového řízení byl proto zákon zaslán teprve v červenci loňského roku a až v září putoval do vnějšího připomínkového řízení. Vnější připomínkové řízení bylo ukončeno 19. října. Na Ministerstvu práce a sociálních věcí ale asi neslavili. Po letech příprav se k zákonu sešlo více než 600 zásadních připomínek. Myslím, že není ani třeba dodávat, že už to samo o sobě dokazuje, že zákon byl předložen bez dosažení shody se subjekty, které mají k sociálnímu bydlení co říct. Hlavní nesouhlas vyslovilo Ministerstvo financí. Přepracování navrhl rezort spravedlnosti. Kritické připomínky mělo také Ministerstvo pro místní rozvoj, dále vnitro a dílčí dopracování požadovala velká většina dalších připomínkových míst. Některé požadavky byly sice protichůdné, drtivé množství připomínek se ale stále opakovalo. Verze ve vnějším připomínkovém řízení obsahovala dokonce pro obce finanční sankce. Během připomínkového řízení byly současně vysloveny obavy z nízkého počtu sociálních pracovníků, kteří mají v novém systému začít fungovat a zajišťovat sociální práci s problémovými nájemníky. Velké množství připomínek směřovalo k otázkám, jak vůbec by mělo sociální bydlení podle navržené normy fungovat v praxi. Já se nyní nechci pouštět do rekapitulace jednotlivých avizovaných návrhů, protože jsme se o nich dozvídali téměř výhradně z médií po koaličních jednáních. Tedy jen v rychlosti. Změněna byla úloha úřadů práce, které měly původně fungovat jako jakési realitní sociální kanceláře. Vymyslel se nový úřad na přidělování státních bytů, aby se od něj následně také upustilo, a kompetence se svěřily Státnímu fondu rozvoje bydlení. Měnily se lhůty, definice cílové skupiny a další podstatné náležitosti zákona. Ale nechci zabíhat do detailů.
Ale není slyšet přednášejícího.
Zdá se mi, že všechny uvedené podmínky skutečně nejsou pro obce nastaveny tak, aby aktivně vstupovaly do systému sociálního bydlení. Možná si to uvědomují i předkladatelé zákona, protože v celém materiálu není ani naznačen počet obcí, které by se mohly do systému zapojit. Především se ale vracím k původní otázce, zda vůbec zákon v této podobě, jak byl předložen, potřebujeme. Obce již teď efektivně vynakládají nemalé prostředky, a to i z prostředků státního rozpočtu nebo za pomoci dotací, na budování sociálního bydlení. Máme azylové domy a další typy sociálních služeb, které lze s pomocí dodatečných financí dále rozvíjet. To znamená, já bych přerušil teď svoje vystoupení s tím, že se přihlásím pak, až budeme pokračovat v další obecné rozpravě o tomto sněmovním tisku.
Potvrzení o pracovní neschopnosti opravdu vystavují nejčastěji praktici nebo ambulantní specialisté. Pochopitelně všichni se tomu dlouho brání, to je svatá pravda. Ale ta situace nekompromisně nastane. A v okamžiku, kdy nastane, tak aplikovat to, aby oni mohli vystavovat i pracovní neschopnosti elektronicky, už je jenom otázka softwaru a propojení těch dvou kanálů. Neumím říct, jestli v daný okamžik propojeny jsou a jakým způsobem fungují. Začátek je vždycky těžký, ale pokud nezačneme, tak to nikdy fungovat nebude.
Tak už jenom krátce. Nebude to fungovat a nemůže to fungovat. To prostě není reálný termín. To není tak jednoduché, věřte mi. A to jsem bývalý programátor. Takže to, že k tomu směřujeme... Já jsem chtěl jednu jedinou věc - aby tento projekt měl podporu Sdružení praktických lékařů nebo ambulantních lékařů. Nic horšího nemůžeme udělat, než že ta dobrá myšlenka... A já jsem řekl, že podporuji systém elektronických neschopenek, ale musí to být dobře připraveno. A to je všechno.
Další dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Opálka.
Ale že to v tom systému vždycky bylo složité, bylo na straně lékařů. Protože na rozdíl od jiných zaměstnanců, kteří nemají kolikrát ani vysokoškolské vzdělání, tak ti vysokoškolští lékaři, kteří jsou vybíráni už jako jedni z nejlepších na školy, nebyli schopni pracovat s výpočetní technikou. A to je to nejsmutnější, čeho jsem se dočkal.
Nyní pan poslanec Běhounek s faktickou poznámkou.
Tam nejsou záležitosti, které budeme naplňovat. Tam je prostor, který otvíráme zákonem. Já tomu tady opravdu v té Sněmovně nerozumím. Jsem asi natvrdlý doktor, protože na jedné straně říkáme "je třeba udělat elektronizaci, ale nemůžeme, nemáme zákon". Když chceme udělat zákonnou normu, abychom tedy mohli podle ní postupovat, tak zas je to špatně.
Faktická poznámka pana poslance Brázdila.
Ale těch pět roků není tak velký rozdíl. To je ten problém.
Není tomu tak. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tento pozměňovací návrh je vypracován ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Zároveň se ovšem přihlásím i ke svému původnímu pozměňovacímu návrhu, který jsem předložila na výboru pro sociální politiku pod číslem 5618, protože mě o to požádali poskytovatelé sociálních služeb, protože se jim zdá být lepší, a pokusím se ještě na výboru pro sociální politiku své kolegy o tom přesvědčit, až to budeme probírat v garančním výboru. Děkuji za pozornost.